Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu. Ptám se, jestli má někdo návrh na jiný garanční výbor. Budeme tedy hlasovat o přikázání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Je tady žádost o odhlášení. Budeme hlasovat o přikázání zemědělskému výboru jako garančnímu. Ptám se, kdo má návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Končím projednávání prvého čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce. Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane mistře, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych uvedl návrh zákona o elektronické identifikaci. Prvním cílem navrhovaného zákona je dokončení adaptace právního řádu České republiky na přijetí unijního nařízení o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu pod názvem nařízení eIDAS. Za účelem vynucování případného dodržování povinností kvalifikovaných správců systému elektronické identifikace nestátní povahy se konstruují skutkové podstaty přestupků, které již respektují novou koncepci správního trestání. Děkuji za pozornost.
Budu tedy ve svém vystoupení stručná. Návrh má za cíl položit základy státem garantované identity osob prokazované elektronicky a co nejvíc využít stávajících informačních systémů veřejné správy, zejména systému základních registrů. Vedle toho otevírá možnost pro prokazování elektronické identity dalšími komerčními prostředky. Těmito prostředky by se výrazným a masovým způsobem mohla rozšířit nejenom tolik žádaná elektronická komunikace občana se státem, ale také se samosprávami a v konečné fázi i s komerčními subjekty. Organizační výbor navrhl výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výbor garanční a zároveň navrhuji z titulu provázanosti nechat hlasovat o sloučené rozpravě s následujícím sněmovním tiskem 1070, kterým se mění zákony související s přijetím výše uvedeného návrhu. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já jsem velice rád, že do Sněmovny dospěl tak důležitý zákon, jako je zákon o elektronické identitě, protože ten má opravdu obrovské dopady ve všech možných oblastech. Nejsem ovšem šťasten z toho, že nejdřív byl projednán zákon o občanských průkazech s čipem, protože ten zákon, sám pan ministr to musel přiznat, bude po přijetí tohoto zákona pravděpodobně nutné novelizovat. Na druhou stranu paradoxně to vytvořilo pro ty, kteří se tím příliš nezabývají, aspoň představu o tom, co takový prostředek identifikace elektronické může vůbec být. První věc. Jsou tam stanoveny tři úrovně identifikace - nízká, značná a vysoká. To není jenom problém toho, kdo za to je zodpovědný, ale je to také problém nákladů.
Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Tento návrh nebyl přijat. Tento návrh nebyl přijat. Jako další budeme hlasovat návrh paní poslankyně Kovářové, která navrhuje zařadit bod 24, sněmovní tisk 807, dnes jako druhý pevně zařazený bod. Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat. Tím jsme vyčerpali všechny návrhy, o kterých mělo být hlasováno. Do protokolu uvádím, že s náhradní hlasovací kartou dnes hlasuje paní poslankyně Kailová. A nyní se táži navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Takže pane premiére, máte slovo.
Děkuji.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 Součástí toho materiálu byl také návrh na rozdělení Národního bezpečnostního úřadu, a to odštěpením zejména problematiky kybernetické bezpečnosti se současným vznikem nového ústředního správního úřadu - Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost se sídlem v Brně, který by odpovídal i za bezpečnost informačních systémů a také kryptografickou ochranu při nakládání s utajovanými informacemi. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych poděkoval za to, že se nám na půdě Poslanecké sněmovny při projednávání tohoto návrhu podařilo dosáhnout široké politické shody.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v odpoledním bloku jednání. Na začátek přečtu omluvu. Otevírám první bod dnešního jednání a tím je Vláda k tomuto sněmovnímu tisku nezaujala stanovisko. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl poslanec Roman Váňa.
Často bývá prezentováno, že tento návrh je jakýmsi bojem s evropskou směrnicí o omezování legálního držení zbraní. I když to tak není, přesto projednávání této směrnice bylo určitým impulsem pro to, abychom se nad zajišťováním bezpečnosti v České republice zamysleli a navrhli něco, co bezpečnosti pomůže. Ale podívejme se také, když už se hovoří o evropské směrnici, jak je možné tento návrh, pokud bude schválen, využít. Tento ústavní návrh vytvoří prostor pro jejich využití. A to, že využití těchto výjimek bude vycházet z ústavního zákona, to není nepodstatné. Jde o velmi důrazně vyjádřenou politickou pozici České republiky. A ústavní zákon tento rozdíl, který bude nutně rozhodující i při eventuálním posuzování ze strany Evropského soudního dvora, zásadním způsobem podtrhne. Pokud se budete ptát, k čemu je nám tento ústavní zákon v České republice na naší vnitřní úrovni. Musím říct, že je to velmi silný signál držitelům zbraní, že Česká republika jim důvěřuje a nehodlá je odzbrojit. To může mít zásadní význam z toho pohledu, že tito držitelé zbraní nebudou mít motivaci své zbraně pod dojmem evropské směrnice ztrácet. Do budoucna se také jedná o zachování stávajícího velmi dobrého systému naší právní úpravy držení civilních zbraní. Je to také příležitost přikročit k dlouhodobě postrádaným změnám v našem bezpečnostním systému a měl by být vytvořen systém záloh a cíleného budování takových znalostí a dovedností širokých vrstev obyvatelstva, který může stát v případě jakékoli krize rychle využít. Předkládaný návrh ústavního zákona obsahuje v tomto ohledu jednoznačné bezpečnostní záruky. Rozhodně není cílem zvyšovat počet zbraní mezi lidmi a současně ani budoucí systém nakládání se zbraněmi by neměl mít žádnou revoluci v tomto ohledu. Tato změna je navrhována jako součást ústavního zákona o bezpečnosti České republiky. To je naprosto jasný záměr, a to právě zdůraznit odpovědnost státu za celou tuto oblast a účel držení zbraní, kterým je zde právě zajišťování bezpečnosti. To, že toto právo je současně navrhováno jako individuální občanské právo, je na druhé straně podtrhnutím toho, že se zde nezavádějí žádné milice. Naopak jde o dobrovolnou občanskou, nebo dá se dokonce říci vlasteneckou aktivitu. To na jedné straně většinou prohlašují lidé, jejichž povědomí o používání zbraní, ale také o tomto konkrétním návrhu je velmi slabé, ale na druhé straně bude skutečně do budoucna úkolem státu zajistit, že držitelé zbraní budou jednak schopni a jednak odpovědně ochotni v krizových situacích státu svou pomocí přispět. Závěrem bych chtěl poznamenat, že ústavní zákony by se měly měnit jenom střídmě. Na tomto návrhu je zásadní právě i otázka aktivního zapojení veřejnosti. Můžeme sice neustále mluvit o tom, že bezpečnost by měly zajišťovat profesionální složky státu, ale snad každému je jasné, že ty nemohou být vždy a všude. A jednak stát, to není žádná cizí izolovaná entita. Tento stát tvoříme my všichni a v případě potřeby bychom měli mít povinnost, ale i právo jej bránit.
Brexit vnímáme jako výzvu a závazek k budování jiné Evropy. Domníváme se, že s brexitem se projevila nutnost takové Evropy, v níž budou žít sobě rovní, kteří dosáhnou sociálního pokroku a míru, kteří budou schopni budovat a souhlasit s účastí obyvatel a občanů také na rovných právech mezi jednotlivými členskými státy. Jsem přesvědčen, že těch úkolů je víc. Jeden úkol je v současné době jasný. Shodli jsme se na něm všichni a potvrzuji, že slova premiéra platí, že celá politická scéna je nakloněna tomu, abychom vyjednávali společně s EU a dosáhli co nejlepších vztahů mezi jednotlivými členskými státy a Velkou Británií. Jsem přesvědčen, že teď nemá smysl formulovat nějaké usnesení Poslanecké sněmovny ke zprávě vlády. Pane předsedo, děkuji.
Já to chápu jako procedurální návrh, to znamená, budeme hlasovat o tom, že přerušujeme tento bod do doby, než výbor pro evropské záležitosti zformuluje návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Návrh usnesení zazněl.
Děkuji za slovo.
Děkuji. Eviduji tento návrh. Není zájem. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému garančnímu výboru? Není tomu tak. Pan poslanec Běhounek navrhuje zdravotní výbor. Budeme hlasovat návrh pan poslance Běhounka na přikázání zdravotnímu výboru. Návrh byl přijat. Poslední hlasování je návrh na zkrácení lhůty o 30 dnů na 30 dnů, tak jak byl navržen v obecné rozpravě. Zahajuji hlasování o zkrácení lhůty. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce a končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Pan ministr už se ale chystá k našemu dalšímu bodu, jímž je
Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, jedná se o související návrh s předchozím bodem. Tento návrh zákona obsahuje celkem šest novel právních předpisů.
Děkuji. Prosím, paní zpravodajko.
Tato novela je svázána se zákonem o elektronické identifikaci a jako takovou je ji nutno projednat a schválit s předešlým návrhem zákona. Vzhledem k tomu, že jsme schválili u předchozího tisku zkrácení lhůty, dovoluji si tedy navrhnout jednak propuštění do dalšího čtení a zkrácení lhůty na 30 dnů.
Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.
Já bych si ještě jednou dovolila zopakovat návrh na zkrácení lhůty na 30 dní.
Eviduji tento návrh a ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Není zájem o závěrečná slova, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak. Je tu návrh na zdravotní výbor. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh na přikázání výboru byl přijat. Poslední hlasování je návrh o zkrácení lhůty o 30 dnů na 30 dnů, o kterém jsem zahájil hlasování. I tento návrh byl přijat. Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona.
Jsem také rád, že vlastně můžeme postupovat velmi rychle z hlediska vzniku nového úřadu pro kybernetickou bezpečnost, tak aby tento úřad pokud možno mohl vzniknout ještě během letošního roku. Takže ještě jednou děkuji zástupcům všech poslaneckých klubů v této Poslanecké sněmovně za podporu předloženého návrhu.
Já vám děkuji, pane premiére, a nyní otevírám rozpravu a ptám se, zda má někdo zájem vystoupit. Pan zpravodaj se hlásí. Ptám se, jestli má někdo další zájem o vystoupení v rozpravě. Nikoho nevidím. Případná závěrečná slova. Pan zpravodaj? Nemá zájem. Tento tisk byl přikázán více výborům. Ptám se, zda ostatní zpravodajové mají zájem o závěrečné slovo. Nikoho nevidím. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji. Já vám děkuji, pane zpravodaji. Ptám se, jestli má někdo návrh na změnu takto navržené procedury. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro takto navrženou proceduru, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Tento návrh procedury byl přijat. Prosím, pane zpravodaji, pokračujte.
Jedná se o můj pozměňovací návrh, takže stanovisko předkladatele.
Ptám se, kdo je pro tento návrh. Hlasování číslo 306, přihlášeno 161 poslanců, pro 152, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.
Stanovisko výboru pro bezpečnost jako garančního výboru je doporučující.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 307, přihlášeno 163 poslanců, pro 155, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.
Dále budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem B. Jedná se o pozměňovací návrhy pana poslance Novotného a stanovisko garančního výboru je doporučující.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat.
Stanovisko garančního výboru je doporučující.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 309, přihlášeno 166 poslanců, pro 157, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.
Jedná se o pozměňovací návrhy poslance Romana Váni.
Nejenom z důvodů tedy možnosti bránit sama sebe proti ostatním, ale také z pravomoci státu zřizovat milice a bránit se případně proti přílišné moci státu federálního. Druhá věc. Já jsem v okamžiku, kdy se tyto návrhy objevily, říkal: no tak to je úplně nesmyslné ustanovení, které nám proti stávajícímu stavu neříká vůbec nic. To jsou pak jasná kritéria, která jsou pod ochranou Ústavního soudu, a pokud by je některý z navrhovatelů a posléze tato Sněmovna a Senát a prezident, to znamená zákonodárce, nějakým způsobem překročil, tak je možné obrátit se na Ústavní soud a ptát se: Je toto ustanovení, které jste si vymysleli v Parlamentě ještě opravdu omezováním, které chrání práva a svobody druhých, veřejný pořádek a bezpečnost, život a zdraví nebo předchází trestným činům? Nebo už je to jenom nějaký navíc výmysl, který si přinesla exekutiva a Sněmovna schválila? Ale současně také, že například došlo k prolomení domovní svobody, která bude nepochybně ještě také pod přezkumem ústavního soudu v okamžiku, kdy policejní orgány získají pochybnost o tom, jestli daný držitel zbraně není nebezpečný svému okolí, že mohou vstoupit a zbraně mu odebrat. A myslím si, že to je dobře. Já si myslím, že to je dobře. Ale máme si toho být vědomi. A byl bych lehce opatrnější na to psát posléze do důvodové zprávy: nic se nezmění, nebojte se, nic se neděje. Není k tomu dodána ta další věta.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane premiére, vážení členové vlády, zahajuji dnešní jednací den 56. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Dále se omlouvá pan poslanec Petr Kudela z dopoledního jednání z důvodu účasti na pracovním jednání na Úřadu vlády. Nyní ke změně programu jako první se přihlásil s přednostním právem pan poslanec Marek Černoch, kterému tímto dávám slovo. Už jsme začali, kolegové. Máte slovo, pane poslanče.
Dobrý den, dámy a pánové. Nejenom vy všichni, ale i občané rádi létají na dovolenou. A na to, aby bylo letectví bezpečné, je potřeba, aby mělo jasně dané parametry. Je to bod, který je nekonfliktní. Je dohoda, že žádná ze stran nepodpoří v souvislosti s projednáváním aktuální novely zákona o civilním letectví žádný pozměňovací návrh směřující do právní úpravy provozování letišť. Tímto vás prosím o podporu na zařazení tohoto bodu na jednání.
Jako další s přednostním právem pan předseda klubu KDU-ČSL Mihola. Máte slovo, pane předsedo.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
Děkuji za podporu.
Nyní s návrhem na změnu programu vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová.
Je to sněmovní tisk 807 a týká se to zjednodušení vydávání řidičských průkazů.
Dobrý den, pane předsedající.
Zahajuji hlasování o přikázání školskému výboru. Návrh nebyl přijat. Pan poslanec Pilný navrhl přikázat tento návrh zákona zdravotnickému výboru. Návrh nebyl přijat. Pan poslanec Hájek navrhl přikázání hospodářskému výboru. Návrh nebyl přijat. Poslední návrh, který tady zazněl, je návrh na zkrácení lhůty na 54 dnů tak, jak jej navrhla paní poslankyně Černochová. Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona a děkuji panu navrhovateli i panu zpravodaji. Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr zemědělství Marian Jurečka.
Cílem předkládaného návrhu zákona je zajistit větší ochranu zdraví osob a zvířat a snížit administrativní náročnost pro chovatele v případech, kdy je to při zachování nezbytných veterinárních požadavků na chov a zdraví zvířat a na živočišné produkty možné. K zajištění větší ochrany osob a zvířat návrh zákona zejména přesunuje některé povinnosti z chovatele hospodářských zvířat na chovatele bez rozdílu toho, zda chovají hospodářská zvířata, nebo zvířata v zájmovém chovu, s cílem udržet nebo zlepšit příznivý nákazový stav v chovech hospodářských zvířat i zájmových zvířat a volně žijící zvěře. Chovatel včel bude mít možnost rozebrání včelího díla svěřit prohlížiteli včelstev nebo si prohlídku svých včel provede sám jako doposud.